Další zákon, který v tom období... je přenesení daňové povinnosti. Jde o specifický režim, který znamená, že u poskytnutí vybraných zdanitelných plnění je povinen přiznat daň příjemce tohoto plnění. To je přesně to, co my bychom podporovali. Ale vy tady chcete terorizovat slušnou většinu. Nespolehlivý plátce. Ručení příjemce zdanitelného plnění. Další opatření bylo zvláštní způsob zajištění daně. Je účinný od 1. dubna 2011 a umožňuje příjemci zdanitelného plnění uhradit daň za poskytovatele plnění přímo finančnímu úřadu. Takže další možnost, ve které je to velmi výhodné toto opatření pro stát. Tento mechanismus je účinný od 1. ledna 2012 a umožňuje zajistit daň vydáním zajišťovacího příkazu, jehož vykonavatelnost nastává již okamžikem jeho vydání. Jeho cílem bylo podpořit podnikání v rámci protikrizových opatření. Nicméně vždycky materiály Ministerstva financí, které k tomuto směřovaly, byly prioritou zde ve Sněmovně a prioritou koalice. To jsou opravdu fičáky, bez kterých tato republika nemůže existovat. Nevím, já to srovnám s tím, co jste dokázali zatím vy v této oblasti. A finanční úřady neměly čas k dostatečné šíři a rychlosti se na ně připravit. A domnívám se asi z toho, nebo vycítím, byť chybí relevantní data za poslední roky, a určitě by bylo zajímavé si postupně tak, jak budou někdy k dispozici i data novější, to dávat do nějakých časových řad, aby bylo zcela jasné, jestli ten nástroj účinný je, nebo není účinný.
Ale patříme do lepšího průměru v Evropské unii. No ta se chová tak, že když začnete tlačit na pilu, když začnete uplatňovat zase nějaké regulace, represe, tak ta šedá ekonomika se nesníží. Podnikatelé vstupují do šedé zóny proto, protože už se jim nevyplatí to dělat v té zóně legální. Prosím neplést si, jak vysoké jsou výplaty. A když jsem se podíval na některé grafy, tak skutečně je to tak. Rovné prostředí. Děkuji.
Ano, díky. Nyní prosím s faktickou pana ministra Babiše.
Hezké ještě dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl učinit v rámci kratičkého vystoupení jednu prosbu na kolegy z ODS a TOP 09 v rámci projednávání tohoto zákona. Když jsem vystoupil z auta, tak ke mně přišel neznámý člověk, který říká: Dobrý den, já se jmenuji tak a tak a chtěl jsem vás poprosit o jednu věc. Já jsem toho člověka, kterého jsem viděl poprvé v životě, poprosil, aby mi řekl, v čem vlastně to spočívá. Tak mně prosím řekněte, co vy vidíte jako podnikatel nebezpečného na tomto jednom jediném údaji... Říkali to v České televizi. Rozumím tomu, že jsou proti tomuto zákonu, ale aby prostě říkali pravdu.
Prosím, vaše dvě minuty.
No to je přesně ono. Protože ani u EET ani u kontrolního hlášení Finanční správa nedostane žádný údaj o konzumaci, o nákupu ani o faktuře. Ani u kontrolního hlášení tam není obsah faktury! Není tam ve faktuře vůbec nic. A stejně je to na té účtence, kterou dostaneme elektronickou na Finanční správu. Nejsou tam žádné údaje, a proto se nemůžou zneužít. No je to nepravda. A většina firem to udělala těm firmám - mluvím o kontrolním hlášení - zdarma! Zdarma to je. Tak proč tady říkáte znovu o nějakých nákladech? Zdarma to dělali většinou, protože to mají v rámci smlouvy o údržbě softwaru. Tak proč tady říkáte, jaké náklady? A taky to nejsou nové údaje. To jsou údaje, které může Finanční správa už dneska kontrolovat, akorát je chce v jiné formě.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Adamce.
Budu velmi krátký. Já myslím, že jsme si s panem ministrem nerozuměli. O tom jsem nemluvil.
Ano. S faktickou pan ministr Babiš.
Já nechápu, o čem mluvíte. Stiskne jednu klávesnici a ten počítač to vytiskne. To je všechno. Tak jaké náklady? Proč by někdo zdražoval? Takže je to samý plus.
Mně se líbí velmi zásadový postoj pana kolegy Kalouska k právu a spravedlnosti, akorát mi na tom trošku vadí, že on byl členem lidové strany ještě v době socialistického zřízení, kdy byla pevnou součástí Národní fronty. Oni byli voleni do Národního shromáždění a v podstatě dělali takovou stafáž tomu socialistickému zřízení. Takže v tom případě mám pochybnost o upřímnosti těchto slov.
Ano, určitě, celý tento postup projednávání tohoto zákona nepochybně opozice napadne k Ústavnímu soudu a Ústavní soud bude o tom, zda ty procesy byly v pořádku, či nikoliv, rozhodovat. Při tvorbě tohoto jednacího řádu se nepočítalo primárně, že se povede ve třetím čtení obecná diskuse o tom konkrétním materiálu. Takže opravdu ti tvůrci s tím nepočítali. Ale to budou posuzovat někteří jiní a ne my. Děkuji za pozornost.
Eviduji faktické poznámky, přednostní práva. Takže faktickou poznámku, pane předsedo.
Byl jsem člen lidové strany od roku 1984, asi tak jako 20 tisíc jejích dnes ještě žijících členů, jejichž značku a úsilí dnešní estabilishment prodává. Jestli přesto, že mám tuhle minulost, pochybujete o mé upřímnosti, tak bych vám k tomu rád řekl, že jsem nikdy nebyl na nátlak své maminky vstoupen do KSČ, že jsem nikdy nebyl evidován ve svazcích pod krycím jménem Bureš, že jsem nikdy nepatřil pod komunistickou elitu, a nechápu ten rozdíl v té víře ve vaši upřímnost, když tolik věříte svému předsedovi a nevěříte mně.
Nyní tedy další faktické poznámky.
Já se ptám, jestli vám to stojí za to.
Děkuji. Než udělím další slovo, přečtu omluvenky.
Já jenom technicky nebo krátce k panu kolegovi Plzákovi. A vy říkáte, nebo jste říkal, prostřednictvím pana předsedajícího, že dělali stafáž. Jenom abyste náhodou těmito rozhodnutími, a KDU-ČSL zejména nedělají stafáž něčemu srovnatelně špatnému či daleko horšímu. Ale dneska je zásadní rozdíl, dneska nikdo není ohrožen, nejsou ohroženy jeho děti na kariéře, budoucnosti, možnosti vzdělání, nejsou ohroženi, máme pořád ještě demokratický režim. V tom je ten zásadní rozdíl. A vy to děláte rádi a dobrovolně, takže v tom je zásadní rozdíl.
Já vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Chalánková. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych zareagovala na slova pana ministra Jurečky. Vážený pane ministře, můj bývalý spolustraníku, dovolte, abych se ohradila proti slovům, kterými jste zde reagoval na vystoupení pana ministra Kalouska a takto jste jej oslovil. Všem je jasné, že státní rozpočet vždy reaguje s určitým zpožděním na legislativní kroky a náklady různých zákonů, které jsou přijaty předtím. V té době nastal jev, který asi nastat neměl. KDU-ČSL z této vlády podle všeho vystoupit měla. To chybou bylo. V té době se navýšily výdaje na různé benefity, které jsou jistě bohulibé, ale dluh státu rostl astronomickým tempem. Za TOP 09 jsme tam byli za rozpočtovou zodpovědnost, která přinášela nemalé politické oběti. Nebylo to vůbec jednoduché ani pro mě, ale přesto národní program reforem v době nepříliš výhodné a vhodné byl prosazován. Je to vždy odraz se zpožděním. A v té době se podařilo prosadit takové návrhy, které mohly umožnit obsluhu státního dluhu a státní dluh zbrzdit. Ukončím poslední větou: A to je - vzhledem k tomu, že byla zrušena důchodová reforma, která byla reformním krokem, tak jsem navrhla, ať se plošně sníží DPH na úroveň před zavedením této důchodové reformy.
Tak. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádnou...
Zavedení elektronické evidence tržeb má být revolučním krokem a ministr financí se jím podle svých slov zapíše do historie. Já si ale myslím, že pokud se mu podaří záměr prosadit, pak se do historie skutečně dostane, ale výrazně jinak, než by chtěl. Že pan ministr Babiš nechce slyšet hlasy více než 600 tisíc živnostníků, kterých se budou nové povinnosti týkat, je smutné. Ale ukazuje to mnohé. Byli a budou vždy tací politici, kteří, byť volení většinou, dělají spíše vše pro bohaté menšiny. Mě ani nepřekvapí to, že pan ministr Babiš nedá na slova odborníků. Je to technologické řešení a harmonogram celého procesu. Jsme o půl roku dále v čase, nikoliv však v přípravě technologií a celého systému. Nyní to tedy nelze zvládnout skoro jistě. O čem se pan Peterka v článku například zmiňuje? Elektronická evidence tržeb je další hodně velkou věcí v oblasti elektronizace. Svým záměrem a dopady zřejmě ještě mnohem větší než třeba datové schránky či základní registry. Za vším vždy stojí silný resort se silným vedením, který hledí primárně na svoje zájmy a prosazuje je do značné míry mocensky, respektive silou. A ještě dále pak Peterka uvádí. Pravdou je, že jde o tak komplexní a složitou záležitost, že prakticky není možné domyslet a ošetřit všechny aspekty a hlavně všechny možné detaily a souvislosti, a to ani při sebevětším zaklínáním se chorvatským vzorem a tamními zkušenostmi. Důsledkem pak jsou poměrně významná kritická místa, která pokud nebudou včas řešena, mohou celý ambiciózní projekt poslat velmi rychle ke dnu. Ano, jsou to slova půl roku stará, ale měla by pro nás být skutečným varováním. Jste připraveni, vy, každý jeden, přijmout za jeho prosazení osobní zodpovědnost? Pokud ano, jakkoliv je to lehkomyslné, máte můj obdiv, protože dopředu, dobrovolně a zbytečně vystavujete budoucí kritice a posměchu pro něco, co je zbytečné a dle mého názoru špatné. Podle Petra Mrkývky, který vypracoval k návrhu zákona zpravodajskou zprávu, doporučil Legislativní radě vlády předložený návrh zákona o evidenci tržeb zamítnout. Navrhovaným se tam uvaluje v podstatě všeobecná online povinnost na veškeré podnikatele. Ze zákona a ani z důvodové zprávy není zřejmé, s jakou intenzitou bude správce daně zpracovávat data získaná z informačního systému, zda je vůbec schopen je efektivně zpracovat tak, aby byl naplněn deklarovaný účel úpravy, píše ve svém dokumentu, který je k dispozici na serveru Hlídací pes, pan Mrkývka. Více informací k tomuto poskytl server České souvislosti, který má k dispozici informace ze zdrojů blízkých Úřadu vlády České republiky. České souvislosti získaly ze zdrojů blízkých Úřadu vlády úplná stanoviska dvou zpravodajců Legislativní rady vlády, kteří návrh posuzovali.
Já se omlouvám, váš čas vypršel, pane poslanče.
Děkuji, já se znovu přihlásím, protože vás určitě České souvislosti zajímají.
Já vám děkuji. Nyní eviduji faktickou poznámku pana ministra financí Andreje Babiše.
Tak se podívejte na video. Finanční správa má to video, je tam hezká postavička. Takže děláme proti velkým rybám. Kobru máme, reverse charge a kontrolní hlášení. Takže prosím vás, když vystupujete, tak se to aspoň naučte. A ty vaše zase nesmysly o tom, co moje firmy a Čapí hnízdo, tak já vám to znovu přečtu a příště vám donesu graf. A moje firmy odvedly desetkrát více do českého rozpočtu, než dostaly. A to je pravda. Tady jsou karusely, kontrolní hlášení.
Bohužel neustálé rozbíhání jiným směrem nepřispívá ke kvalitě diskuse. Eviduji faktickou poznámku, tři faktické poznámky. Pan předseda Faltýnek, pan předseda Stanjura, a další. Prosím.
Hezké popoledni, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vystoupil s určitým procedurálním návrhem.
Prosím.
Takže ještě jednou hezké popoledni. Dovolte mi, vážené kolegyně, kolegové, abych vystoupil s určitým procedurálním návrhem a vrátil tu diskusi vlastně zpátky k tématu, které tady řešíme.
Ale to nebude fungovat. Nedá se nahradit ze dne na den, bude to trvat řadu let, než se to posune, a my bychom takovéto situaci měli předcházet a neměli bychom ji dopustit. Všude a ve všech skupinách lidí jsou lidé, kteří nejsou úplně poctiví. Říká se, že u nás jich je jedno procento. Prosím. Já jsem měl nějakou možnost ve svém životě žít a pracovat v Itálii. A tam ten svět byl velmi jednoduchý. Když jste ošetřil pacienta v privátní praxi a on z té praxe vyšel, mohlo se stát, že ho zastavil člověk, který se prokázal průkazem a řekl: Dal vám pan doktor účet? A když nedal, tak nastal takový malér, že ten lékař dokonce mohl o tu praxi přijít. A jenom možnost této hrozby, která tam existovala, v Itálii, která je velmi vynalézavá v oblasti uhnutí nějakým finančním povinnostem, si ty lékařské praxe nedovedly představit, že by mohly pacientovi účet nevystavit. V této oblasti jsme to neměli dělat. Znovu tedy připomínám, že lidská činnost má řadu a řadu aspektů, že je potřeba je zvažovat a že někdy nápad, který vypadá geniálně, geniálním vůbec nemusí být.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance Pilného.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já musím říci, že nevím, jestli je rychlejší vyplnit něco pro pojišťovnu nebo lékařskou zprávu nebo recept ručně, a ne na počítači. To je první věc. Já když přijdu k praktickému lékaři a chce mi dát recept, takhle klikne a je venku. Dopisuje lékařskou zprávu do počítače, klikne a je venku. Stejně tak to dělá s údaji pro pojišťovnu, protože to je prostě rychlejší a zbývá mu více času pro pacienty. A elektronická evidence tržeb tohleto neovlivní. Ti lidé to budou dělat dobrovolně, protože to je prostě rychlejší, a budou mít čas na to, aby se věnovali svým pacientům.
Děkuji. Dovolte mi, abych vaším prostřednictvím odpověděl úplně obecně na to, co tu teď zaznělo. Já samozřejmě vím, co je rychlejší, jestli napsat recept ručně, nebo na počítači. Je to žertovné - je to rychlejší ručně, přesto to dělám na počítači, z mnoha jiných důvodů. Ale o tom to vůbec není. Abychom je nahradili, na to budeme potřebovat minimálně pět let, spíše deset, prostě proto, že tak dlouho to trvá, než ten lékař získá kvalifikaci, než tam přijde. A my nejsme v této zemi zvyklí na to, aby se lidé přesouvali. A to není žádná sranda, to už není to, že tam chybí hospoda, to už není to, že tam chybí malý krámek, který prodává rohlíky nebo vodňanské kuře. To je o tom, že tam prostě pacient nemá dostupnou primární péči. A to je to, proti čemu hovořím. Já vím, že žádný vlak nepojede dozadu. Ale v této věci ona nastoupí špatně prostě proto, že na to podmínky v této samostatné zvláštní sféře lidské činnosti prostě nemá. Ta skupina lidí prostě přestárla, je mimo a my ji nedokážeme z hodiny na hodinu nahradit. Také doufám, že v tom čase se nedočkám toho, že je pravda to, co říkám.
První má pan poslanec Soukup, po něm pan předseda Stanjura, poté paní poslankyně Putnová.
Dámy a pánové, já jsem byl v pondělí na Radě hospodářské a sociální pomoci Sokolovska. Začal jsem to slovy: "Pánové, teď asi dostanu po hřbetě." Nikoliv, nestalo se. Já vám řeknu, že elektronická evidence tržeb má podporu. Byli tam lidé, kteří se ptali na různé věci, nicméně nezaznamenal jsem tak, jak to tady tvrdí pravicová opozice, že by v podstatě tento zákon podporu neměl. A teď takový malý test z logiky. My tady často slyšíme, že elektronická evidence tržeb zlikviduje řadu živností, že bude muset řada podnikatelů skončit.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan předseda Stanjura, připraví se paní poslankyně Putnová se svou faktickou poznámkou.
Takže je velká šance, aby onen návrh Já věřím, že si je aspoň přečtete někde na webu.
A nyní budeme pokračovat v rozpravě.
Tak jak jste se mně omlouval za Mramora, tak - Snížení sazby DPH jsou členské státy oprávněny uplatňovat pouze v případech, které výslovně stanoví směrnice o DPH. My to děláme pro živnostníky, takže to má souvislost. To je však na volbě každého členského státu. V uvedeném vymezení služby spatřujeme soulad se směrnicí. Poznámka Ale u restauračních služeb, při kterých je podávané pivo, to lze.